Já se ptám, jestli je to legislativní zkratka registrovaného partnera. Pak bych to z hlediska zákonů této země, jakkoliv s nimi můžu vnitřně nesouhlasit, pochopil. Známe ji jenom z hlediska osoby blízké v právu soukromém.
Děkuji a poprosím k mikrofonu pana poslance Bendla.
Vlastně nic moc se neděje, v zásadě nám jenom některé věci nevyhovují. Takže kdyby šlo opravdu vládě o to, aby ušetřila, pak by ten zákon měl jinou, mnohem jednodušší konstrukci. Myslím si, že ten zákon v praxi se brzy ukáže, že budou odvážnější i další ministři a budou přicházet a budou říkat: "Ještě jenom dva, tři, čtyři paragrafy, protože to opravdu nefunguje a my to potřebujeme nutně. Možná jsou to i z Ministerstva průmyslu a obchodu nebo jiných ministerstev lidé, kteří užívají status diplomata.
Nyní s přednostním právem pan ministr zahraničí. Pane ministře, chtěl jste přednostní právo. Prosím, máte slovo.
To je změna, která podle mne není tak zdaleka zásadní. Jsem přesvědčen - a připravujeme, pracujeme a budeme pracovat na zákonu o zahraniční službě. To se týká třeba, jestli měl na mysli ekonomické diplomaty, tak rozhodně to jsou ty typy funkcí, které patří do těch, o kterých je tady řeč. To znamená, i tyto funkce jsou ty, se kterými často potřebujeme rychle pracovat, a těch se týká i typ rodinní příslušníci. To znamená, je to ta skupina těch, kteří jsou zasažení a kteří mohou být zasaženi.
A konečně posunutí předložení účetní závěrky o tři měsíce a zmíněné rozpočtové provizorium, kdy pokud by stát hospodařil s rozpočtovým provizoriem, tak ten SFDI bude moci být trochu operativnější. Návrh je připraven od nich, a tedy v souladu s jejich záměry.
Děkuji za upozornění. Takže v tom případě pane poslanče Laudáte máte slovo.
Věci kolem železničních staveb totéž. Historicky je to i voda.
Děkuji vám za to, že to budete respektovat.
Pak nějaké změny má ještě šanci dělat hospodářský výbor, takže to dává jedinečnou šanci například u bezpečnostní infrastruktury regionálních letišť, mimo jiné tedy, vlastně rychle zareagovat na nějaké potřeby z hlediska bezpečnosti státu. A předpokládám, že by to nemělo mít, nebude to mít žádné finanční dopady...
Kolegy za sociální demokracie požádám, aby se také ztišili. Děkuji. Než budeme pokračovat, přečtu omluvenky, které jsem obdržel.
Děkuji za slovo. Na investici tohoto typu nezbývá v podstatě nic. A my jsme teď v situaci, kdy chceme změnit zákon o Státním fondu dopravní infrastruktury na to, aby stát mohl přispívat například na stroje, jak jsem tady poslouchal zpravodajskou zprávu. Jestli máme představu, kolika smluv se to vlastně týká. Jestli to bude jenom na udání, nebo jestli to bude mít nějaký systém. Nebylo mi na to odpovězeno. Bylo řečeno, že to prostě bude dobré a že takhle to je v pořádku, a šli jsme od toho. Já si to nepřeji. Ti z vás, kteří za to zvednete ruku, tím v podstatě říkáte, že to je ta správná cesta. Já s ní nesouhlasím.
Děkuji panu poslanci Bendlovi za jeho příspěvek do obecné rozpravy a nyní prosím pana poslance Michala Kučeru, řádně přihlášeného do rozpravy.
Tuto novelu dnes předkládá ministr dopravy. Podotýkám, že novela se jmenuje novela zákona o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů. Souvislost s Ministerstvem dopravy moc nevidím, nicméně patrně mi některé věci unikly. Nevím, proč na místě ministra dopravy nesedí raději ministr zemědělství, který je tuším v tuto chvíli v bufetu. To, že zákon o významné tržní síle má diskriminační charakter, tady zaznělo už několikrát. Zatím nikdo neodpověděl na otázku, proč se tato novela vztahuje pouze na obchodníky. Tato otázka zazněla během prvního čtení, zazněla několikrát během projednávání na hospodářském výboru, zazněla i ve druhém čtení. To, že se odpovědí nedočekáme ve druhém čtení, tak to už je patrno z toho obsazení za mnou a ministr dopravy nám to skutečně neodpoví. To skutečně mu nemám za zlé. Já skutečně na otázku proč, která tady několikrát zazněla, umím odpovědět jenom sám sobě - protože Agrofert. Proto vítám pozměňovací návrh, se kterým tady přišel můj kolega František Laudát, který se snaží vrátit rovnováhu do této jinak zbytečné a nadbytečné novely. Já bych si dovolil odcitovat jednu ze zásadních pasáží právě onoho pozměňovacího návrhu, se kterým kolega František Laudát z TOP 09 přišel. Cituji z pozměňovacího návrhu kolegy Františka Laudáta: Jsou výrobky, které jsou na trhu jedinečné nebo dominantní a díky kterým... To, že jsou výrobky, které jsou na trhu jedinečné nebo dominantní, díky kterým mají dodavatelé mimořádnou vyjednávací pozici, je snad všem jasné. Stejně tak jsou dodavatelé, kteří mají téměř monopolní postavení v daném regionu.
Když jsme třeba někde v Peru, tak máme zájem zaměstnávat české občany, kteří žiji v Peru. A my bychom měli na všechno dělat výběrová řízení! Přátelé, když budeme dělat výběrové řízení, ve kterém bude předem známo, že vítězem bude manželka diplomata, nebo ve kterém bude předem známo, že to bude český občan, tak to bude protizákonné. Chápete? Proto tedy vlastně potřebujeme určité omezení v konání například výběrových řízení. Mohu vám říci, že kdybychom měli výběrová řízení dělat v plném rozsahu, tak to de facto paralyzuje činnost Ministerstva zahraničí. To neznamená, že se nebudou dělat výběrová řízení. Potřebujeme přelévat pracovníky z vízové oblasti z jedné země do druhé podle toho, jak se situace vyvíjí. My naopak potřebujeme reagovat co nejrychleji. A dokonce to nejsou nebezpečná místa, to byste se divili! A my nemáme žádnou možnost tady říci: ne, my tady potřebujeme někoho, protože mu to nemůžeme přikázat. Tady je to normální. To je důvod, proč vás žádám o tuto technickou novelu, a věřím, že ve Sněmovně na ní najdeme dostatečnou shodu. Mohu jenom říci, že je to věc, kterou nesmírně potřebujeme, a hlavně se obávám, že pokud se nám to nepodaří prosadit, tak to bude znamenat nasazení výrazně vyšších finančních prostředků, což je něco, čemu bych se velice rád vyhnul.
Ten návrh zákona je relativně úsporný, což nebývá vždy obvyklé. Změna se týká v uvozovkách pouze šesti paragrafů služebního zákona. Debaty, které probíhaly při jednání o služebním zákonu, v některých věcech samozřejmě zohlednily a snažily se zohlednit tato specifika, nicméně praxe ukazuje, že je třeba do zákona znovu sáhnout nikoliv z důvodů nějakých technokratických, ale z ryze praktických a z důvodů, které jsou odůvodnitelné a jsou v souladu se zdravým rozumem, a myslím si, že pan ministr je tady velmi přesně popsal. Zmíním pouze jednu věc, která byla diskutována v médiích, o které hovořil pan ministr, to znamená možnost vyslat k výkonu zahraniční služby danou osobu bez jejího souhlasu, a to až na dobu jednoho roku. Já jsem zaznamenal výtky, které se samozřejmě objevily. Je to logické, protože pokud je něco bez souhlasu, tak to může budit emoce těch, kteří by dnes mohli se této věci bránit. Já myslím, že je potřeba si uvědomit, že se jedná o službu státu a že není možné, pokud je člověk ve službě státu, má za to slušný příjem, má to jako své povolání, si úplně vybírat, kam půjde a kam nepůjde, a nechávat to tak trošku na tom, kde se mu bude líbit a kde ne.
Ano, já eviduji váš návrh. Otevírám obecnou rozpravu, do které se s přednostním právem hlásí pan poslanec Laudát.
Děkuji.
Děkuji a nyní prosím řádně přihlášené do rozpravy pana poslance Plíška.
Nakonec se vládní koalice s částí opozice dohodla na znění tohoto služebního zákona.
Ale pokud to tak je, tak to není dobré řešení a snižuje to vážnost České republiky. Ano, tím bychom zřejmě vyhověli nějakému výkladu zákona, ale nemyslím si, že to přispěje ke zkvalitnění naší diplomatické služby. Já jsem se v tom ztratil.
Takže přednost má pan poslanec Klán. Prosím, máte slovo.
Bylo to Generální ředitelství státní služby. Na Úřadu vlády, si vzpomeňte, co se tam dělo. Samozřejmě z roku 2002 jsme měli služební zákon, ale ten nikdy účinnosti nenabyl. Protože i cesta do pekel je dlážděna často dobrými úmysly.
S další faktickou pan poslanec Laudát. Prosím, máte slovo.
Když se pan kolega Klán ptá, tak já minimálně za sebe můžu odpovědět nebo naznačit. Prostě pokud bychom chtěli kvalitní zákon o státní službě, tak by to nemohlo proběhnout v tomto zběsilém tempu. Tisíce zakopaných psů a teď se na to naráží. I například u diplomatů jsou kvalitní a jenom proto, že dosáhnou nějakého věku, tak se jich zbavíme. Kvalitní náhradu nemáme. Každý má jiné fyzické předpoklady. A teď to flikují, všude je to nějak jinak, každý v tom nějakým způsobem bruslí. Vytvořili jste dvě skupiny úředníků.
Prosím, máte slovo.
To není žádné moje personální rozhodnutí. Tak se tady nepřekvapujme a neargumentujme tady čísly. Já jsem připraven vám vysvětlit, o co se jedná. Já si myslím, že jsem schopen si zodpovědět, a kdo má zájem, tak detailně, všechny věci, které se týkají personální politiky. Tady bych jenom prosil, abychom se vrátili k tomu zákonu, protože já skutečně stojím o to, aby se ten zákon projednal. A spojit, jak jsem se tady snažil vysvětlit, všechny ty rotace s tímhle principem stability, objektivně je problém. Ten zájem je přece společný. Všichni máme zájem, aby fungovala státní služba. Všichni máme zájem, aby fungovala diplomacie, aby fungovaly zastupitelské úřady. Já jsem tohle nemínil jako politickou novelu, která by měla odstartovat politický boj. Já jsem to myslel jako technickou věc, kterou jsem chtěl věcně projednat. Já se domnívám, že jsem se choval korektně. To prostě není pravda. Když jsem říkal, že jsem budoval také a chtěl jsem se opřít o lidi, na které jsem spoléhal, tak jsem to neudělal na úkor toho, že bych jiné vyhazoval. Takže já si stojím za tím, že jsem postupoval korektně a že jsem se snažil nedělat žádné stranické čistky. A stojím si za těmi, které jsem tam přijal. A chtěl bych reagovat ještě na něco z toho, co tady zaznělo. Možnost nevykonat úřednickou zkoušku je omezena. Ona je omezena tím, že se nevztahuje třeba na pozice představených.
Ano, na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke zprávě Komise Evropského parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů, který se týká dohledu nad obchodním a distribučním trhem. Navíc se tam zachází s pojmy jako například peněžní plnění, přičemž nikdo pořádně neřekne, co toto peněžní plnění je. Já myslím, že ty velké ne, ti si nakonec poradí. Ale opravdu je to podle mě mířeno možná ne zcela úmyslně, ale v každém případě to postihne malé a střední dodavatele i odběratele u nás. Budete mu je tedy počítat zpětně? Co když začne podnikat v polovině roku? On platí, ale nikdo si toho v podstatě pořádně nevšiml, protože si ten trh s tím poradil. S některými malými se nakonec dohodnou, že budou respektovat pravidla těch prodejců a budou je muset nějak dodržet. Ve finále to pro ně bude zcela určitě dražší. Vznikne nejistota vytvořená podle mě absolutně nejasným vymezením zakázaných jednání ve spojení se sankcemi, které zapříčiní oslabení pozice obchodníka vůči dodavatelům. Tento pozměňovací návrh totiž předpokládá, že kontrolní orgány, myšleno Státní veterinární správa anebo Státní zemědělská a potravinářská inspekce, jsou naprosto neomylné.
Pan ministr financí tady není, ale to nevadí. Ministerstvo financí k našemu návrhu, který jsme již podali na rozpočtovém výboru, mělo dvě připomínky. To se z části povedlo. Druhý argument je úsměvný. Návrh je také odůvodněn tím, že na rozdíl od krajů v novém plánovacím období je pro potřeby obecních infrastruktur určeno pouze minimum prostředků. Víte, rozpočtové určení daní, a já jsem jaksi pamětníkem, vždycky platí zásada, že kdo se neozve, nemůže také počítat s žádným navýšením finančních prostředků. Je třeba si uvědomit, že nejde o prostředky, které by plynuly mimo sektor vládních institucí, naopak přispějí k vytvoření investičních zdrojů, které budou jinak v obecních rozpočtech chybět. Samozřejmě Ministerstvo financí a současná vláda může takový návrh odmítnout. Může se to pravděpodobně stát. Jinak nelze dosavadní argumenty Ministerstva financí v zásadě interpretovat.
Jenom upozorňuji, že jsme v podrobné rozpravě. Prosím.
Děkuji, vážený pane předsedo.
Jenom připomínám, že všichni přemýšlíme o rozpočtovém určení daní. Obce jsou opravdu základním stavebním kamenem, ony nejlépe vědí, jak používat veřejné prostředky.
Ano, další do podrobné rozpravy, to znamená s pozměňovacím návrhem paní... Pokud nemáte pozměňovací návrh, paní kolegyně, tak s faktickou.
Přestože nespecifikoval, o jaké tajné služby se mělo jednat, asi se shodneme, že ten postup zarážející je. Máme tady i nějaké případy z minulosti, kdy se nejenom novináři, ale zejména pan státní zástupce Ištvan a pan Šlachta zabývali podobným případem, víme, že ten soud stále ještě běží, nevíme, s jakým výsledkem. Bezpečnostní služby si náš stát zřizuje především za účelem ochrany ústavního zřízení, ekonomických či jiných zájmů a samozřejmě bezpečnosti naší země. Proto se nedomnívám, že ohrožení pověsti, osobního PR či politické kariéry ministra vnitra spadá do některé z těchto oblastí, a je tedy pro mne postup ministra Chovance naprosto nepřiměřený. Podle mého názoru by stačilo, kdyby pan ministr vše v momentě, kdy se o této záležitosti dozvěděl, tak jako běžný smrtelník oznámil Policii České republiky, případně vydal dle svého uvážení nějaké tiskové prohlášení, mediální útok by tím mohl zneškodnit, vysvětlit. Skutečnou třešničkou na dortu pak je, že jeho výstřel je směřován buď nepřímým, nebo nepřiznaným způsobem proti jeho hlavnímu koaličnímu partnerovi a jeho mediálnímu domu, nemusím ho asi jmenovat, všichni víme, o koho jde, s jehož hnutím však pan ministr vnitra zcela dobrovolně sdílí koaliční manželství. Věřím, že se toho vysvětlení ujme některý jiný z členů vlády.
A my máme v běhu vládní návrh zákona o rozpočtovém určení daní, a i když to půjde dobře, tak vyjde ve Sbírce někdy začátkem prosince. Ale tomu našemu kolegovi to právo upírají, ale současně oni svým postupem blokují bod číslo 5, sněmovní tisk 416, vládní návrh zákona o rozpočtovém určení daní. Nejprve první návrh, dnes jako první bod. Takhle jednoduché to je.
Je to velmi jednoduché. Když chci dávat, musím mít příjem. Já bych s dovolením mírně - a samozřejmě souhlasím s tím, co říkal, vaším prostřednictvím souhlasím s panem kolegou Stanjurou. Má určitě pravdu. Kraje ty peníze potřebují. Na druhé straně ten státní rozpočet samozřejmě na to musí mít zdroje, takže to jsou spojené nádoby.
Při jisté míře objektivity doufám, že málokdo pochybuje o jisté míře zběhlosti v rozpočtových pravidlech a v rozpočtování mé osoby. Tak bych rád řekl, že neexistuje žádná přímá souvislost mezi zdaněním loterií a rozpočtovým určením daní. Já jsem tady půl roku slyšel: my neděláme nic jiného než že vracíme krajům to, co jim Kalousek sebral. A teď slyším: my můžeme krajům přidat jenom tehdy, když nám projde nějaký zákon. Tak co je pravda? Kdy lžete a kdy říkáte pravdu? Obávám se, že vy už se v tom občas ztrácíte, pane předsedo prostřednictvím pana předsedy.
Já samozřejmě přiznávám právo každému klubu blokovat jakýkoliv návrh zákona. Navíc i ta daň, kterou navrhuje pan poslanec Volný, není podle rozpočtového určení daní určena krajům. V té novele není navržena změna o rozpočtovém určení daní.
Já mám pocit, že jsme hlasovali o něčem, o čem jsme hlasovat vůbec v této fázi neměli. Protože my jsme si dnes neprodloužili dnešní jednání po 19. hodině. Ten návrh, o kterém se bavíme, je návrh zákona, není to jiná forma hlasování.
Paní kolegyně, já samozřejmě registruji vaši námitku, ale jsem přesvědčený, že jsem se ničeho špatného nedopustil, protože k porušení jednacího řádu by došlo pouze ve chvíli, kdybychom o tom bodu po 19. hodině začali jednat bez příslušného usnesení Sněmovny. Takhle já čtu jednací řád. Kolega Kalousek.
Děkuji.
Teď jsme tedy hlasovali o všech pozměňovacích návrzích k pořadu schůze. Tento návrh byl přijat a já konstatuji, že jsme návrh pořadu schůze schválili. Ano.
Já bych se s dovolením přidal k tomuto návrhu kolegy Kalouska s doplněním i po 24. hodině.
Já bych neřekl, že tento návrh je úplně hlasovatelný.
Ano. Já 19. a 21. hodinu předkládám ve shodě s panem předsedou Faltýnkem s tím, že máme oba dva úplně jiné doporučení na hlasování.
Padl zde návrh kolegy Kalouska. K němu byl protinávrh pana předsedy Faltýnka, abychom dnes jednali a meritorně i procedurálně hlasovali o všech návrzích i po 19., 21. a 24. hodině. Kdo je proti tomuto návrhu?
Já bych chtěl jenom v krátkosti okomentovat to hlasování o navržených změnách programu jménem našeho klubu. Minulý čtvrtek, když jsme mluvili o migraci, tak tady pan premiér podle nás neupřímně vystoupil s tím, že je rád, že může na toto téma vystoupit v Poslanecké sněmovně. Já jsem mu připomínal, že to byla opozice, která svolala tuto schůzi. Opět jste to neschválili. A druhý bod, který jste nepodpořili, i když relativně těsně, bylo pro více než 70 poslanců, byl ten závažný bod, který navrhla moje kolegyně paní poslankyně Jana Černochová. Nám to normální nepřišlo. Měl možnost nám to ve třech různých termínech vysvětlit. Nám to normální nepřipadá. Ale neradujte se, tím to neskončilo.